Není tomu tak. Připraví se Martin Kupka...
Jak jsem pochopil, tak vy připravujete další návrh, která sáhne do veřejných rozpočtů. Každý zásah vlády sahá obcím a krajům do rozpočtů a bere jim peníze.
Nyní Mikuláš Ferjenčík, připraví se Jan Hrnčíř. Děkuji. Kolega Hrnčíř? Už jsem vás chtěl poslat na konec přihlášených. Tak, máte slovo.
Je tady nadměrný hluk, tady se pořád někdo baví. Děkuji za podporu.
Děkuji.
Novela zákoníku práce se týká následujících záležitostí - a tady budu velmi stručná. Zavádíme sdílené pracovní místo, inspirovali jsme se v Německu, a chceme podpořit rozvoj částečných úvazků. Zavázali jsme se zjednodušit doručování písemností, to znamená, pokud zaměstnavatel nepřevezme písemnost od zaměstnance, nově se zavádí tzv. fikce doručení. Zavádíme spravedlivější výpočet, spravedlivější nárok na dovolenou, která se bude nově, pokud bude předloha schválena, odvozovat od odpracovaných hodin, nikoli od odpracovaných dnů. Zjednodušujeme a reagujeme na směrnici o vysílání zahraničních pracovníků, což je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady v rámci poskytování služeb. Zde se rozšiřuje ochrana pro vyslané zaměstnance z EU do České republiky, pro ty budou platit stejné podmínky jako pro naše zaměstnance. Já mám velkou radost, že se nám daří v tuto chvíli v poměrně rychlé době dostat se do třetího čtení. Během projednávání této novely došlo ke shodě sociálních partnerů. Došlo ke shodě sociálních partnerů na pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského, který se týká horníků. V posledních týdnech jsme také diskutovali pozměňovací návrh pana poslance Farského, který vlastně pomáhá podporovat mládež. Já bych zde chtěla podotknout, že věcně a lidsky tento pozměňovací návrh podporuji. Myslím si, že musíme podporovat sportovní aktivity mládeže. Na druhou stranu je potřeba říci, že zejména zástupci zaměstnavatelů s tímto návrhem nesouhlasí, a proto k tomuto stanovisku vydám nesouhlasné stanovisko, protože by to bylo porušení písemné dohody na úrovni předsedů koaličních stran, předsedů koaličních poslaneckých klubů a pak také všech těch čtyř představitelů sociálního dialogu.
Ale není to důvod pro to, abychom ten návrh zákona nepodporovali. Nicméně my jsme o tom věděli, nebo tušili, a dlouho jsme to respektovali. Nevím, kdo z vás si myslí, že v příštích týdnech a měsících budou zaměstnavatelé v nějakém velkém měřítku vytvářet nová pracovní místa. Myslím, že skvělým úspěchem by bylo, kdyby zaniklo co nejméně pracovních míst. Jsou to dohody o provedení práce. Oni je pak zpátky do té ekonomiky přinesou.
Paní zpravodajko, já vás prosím, vezměte si slovo.
Tu proceduru navrhuji, jsou tam zařazeny pozměňovací návrhy týkající se nového zákona obsaženého v tisku 874 a jejich zařazení je dáno řazením podle jednotlivých částí tisku. Pak bychom hlasovali o skupině pozměňovacích návrhů, které obsahují změnu zákona o dani silniční, a to v pořadí 5352 - pan poslanec Jurečka a 5411 - pan poslanec Jurečka. Potom bychom měli hlasovat o zákonu jako celku, a bude-li tento zákon přijat, tak by následovala doprovodná usnesení, a to v pořadí 5454 a 5455 pana poslance Martínka a poté pod číslem 5458 poslance Ferjenčíka.
Hlásí se pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Přehození v téhle skupině čtyř od nejvyššího po nejnižší.
Přijde mi logické, aby se šlo od toho největšího omezení toho návrhu až k tomu největšímu(?).
Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím.
Jedná se opět o snížení silniční daně, ale pouze pro autobusy.
Prosím. Poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá mezi 16.10 a 19. hodinou ze zdravotních důvodů. Prosím.
Je to osvobození od DPH - bytové jednotky.
Návrh byl zamítnut. Já vás všechny odhlásím. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Prosím. Přihlášeno 160 poslanců.
Jedná se o osvobození od DPH pro stravovací služby.
Kdo je proti? Prosím. Návrh byl zamítnut.
Za mě jenom krátce. Já jsem se v podrobné, nebo v obecné rozpravě ptal paní ministryně a chtěl jsem od ní odpověď na svoji otázku. Tu jsem nedostal.
Ten souboj samozřejmě celou dobu probíhá, mnozí byli úspěšní, mnohdy za podpory hlasů občanských demokratů, to musím přiznat, a dnes se ta situace opakuje. Sami si spočítejte, jak dlouhá doba to je, to znamená 22 let. A kdybychom pouze započetli inflaci bez ničeho jiného, tak dnes by ta hranice činila 70 tisíc korun jenom při zohlednění součtu inflace za 22 let. Takže to jsou konkrétní pozměňovací návrhy a teď k tomu zákonu pár obecných poznámek. Co se týče snížení doby vratky u zelené nafty, tak možná vás překvapím, my jsme pro. Já to nijak nekritizuji, zpětně uplatnitelná daňová ztráta nezní tak vědecky a světově a je to zaužívaný termín v účetních a auditorských kruzích, takže nic proti tomu. A tady platíme daň naopak. Stanoviska jsou rychlá, mnohdy příkrá, možná protichůdná a chybí nám delší a podrobnější debata, ale to už nezměníme. Dneska budeme muset nějak rozhodnout. Debata není černobílá v tomto problému, ale úplně nerozumím těm argumentům, které navrhují různé limity. Ale těm, kteří říkají a mají obavu: agresivní daňové plánování, velké korporace. Samozřejmě platí argument, že dopředu nikdo neví, jak to dopadne v těch příštích zdaňovacích obdobích. Ale opravdu si myslíme, že prvním a klíčovým parametrem a zadáním vlastníků těch korporací a těch firem malých, velkých, středních je, hlavně abychom nebyli v zisku? Je to hlavní kritérium? A když nemáme limit dopředu, proč máme mít limit dozadu? Já si to prostě nemyslím. Nemůžeme vyloučit jednotlivé případy, to samozřejmě nemůžeme.
A ti lidé si skutečně zaslouží, aby měli podmínky pro to, aby tuto svou dobrovolnickou činnost mohli vykonávat. Tento pozměňovací návrh ale nebyl tripartitně dojednán. Nepodařilo se mi získat jejich souhlas. Chci k tomu ještě poznámku. Je tedy dostatek času tento návrh zvednout a zkusit schválit jinou procedurou, buď při jiné předloze, nebo dát jako poslanecký návrh. Věřím, že ani pan poslanec Farský nevzdá svoji iniciativu prostřednictvím pana předsedajícího, kdyby jeho pozměňovací návrh nyní neprošel. A děkuji za pochopení.
Faktická poznámka, pan poslanec Jurečka.
A to, co ten pozměňující návrh navrhuje, to je spíše řekněme určitá symbolika, to není vyřešení toho, kolik času ti lidé, kteří to dělají opravdu jako poslání, tomu věnují. Takže byl bych velmi rád, abychom na to nahlíželi touto optikou, nikoliv optikou, jestli nám zákonodárcům v uvozovkách někdo dává, nebo nedává souhlas, jestli to můžeme, nebo nemůžeme podpořit.
Zákoník práce, bych řekl, je svým způsobem výjimečná právní norma. A vždy, když se tady projednává zákoník práce, tak je to velká bitva, jsou předloženy desítky pozměňovacích návrhů a někdy to dopadne tak jak v minulém volebním období, že těch pozměňovacích návrhů je takové množství a jsou tak různorodé, že nakonec ta novela vůbec není schválena, a to se nám přihodilo. A já jsem vnímal, že v tomto případě všichni, jak jsme tady, od začátku jsme si byli vědomi této historické zkušenosti. A na to poukazovala paní kolegyně Gajdůšková. Určitě ani ona, ani já, ani nikdo z vás bychom si nenechali diktovat, co máme, nebo nemáme schvalovat, ani zaměstnanci, ani zaměstnavateli, ale ten její motiv byl popsán zcela jednoznačně.
Nyní faktická poznámka Mariana Jurečky a budeme pokračovat vystoupením kolegy Hájka.
Já jenom stručně.
Ano, zazněl návrh procedury. Je prosím nějaký protinávrh, připomínka k proceduře? Není, tedy můžeme hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 81, přihlášeno 160 poslanců, pro 157, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a nyní budeme podle ní hlasovat.
Takže jako první hlasujeme o A, což je usnesení výboru pro sociální politiku. Což je z mého pohledu náprava toho, co se stalo před 14 dny.
Děkuji. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 82, přihlášeno 162 poslanců, pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?
Předkladatelé paní kolegyně Richterová, páni poslanci Ferjenčík a Martínek.
Jaká je snaha těch firem? Vydělat co nejdřív a tu ztrátu pokrýt co nejdřív. To je legitimní snaha. Je to zase jeden z nástrojů, který může pomoci v boji s druhotnou platební neschopností. Možná byste ode mne čekali takový ten prvoplánový útok na velké korporace, ale toho se nedočkáte. A to je nějaká šance těm, kteří byli úspěšní v minulých dvou letech, kteří drželi státní rozpočet v minulých dvou letech, platili daně. Tak to přece není. Tak já bych chtěl, abychom v tom byli uvážliví, abychom nestavěli jednotlivé skupiny podnikatelů proti sobě a neukazovali, těm pomůžu, těm ne. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych měl poznámku ke svému ctěnému kolegovi Stanjurovi. To je první věc. Já si myslím... Ale jinak já bych s tím, pokud to bude per partes, postupně, já bych s tím asi problém neměl.
kolegu Václava Votavu vaším prostřednictvím. Nicméně ten návrh tady není poprvé, je tady opakovaně. To si myslím, že jsme schopni dohledat poměrně rychle. My se právě per partes toho bojíme. Myslím, že je legitimní zájem těch, kteří to platí, to snížit. Nejsem, přesně tak, abych reagoval na vystoupení nebo poznámky mých kolegů. To je ten největší problém vašeho návrhu. Když řekneme základní potraviny, nevím, kdo to určí.
Děkuji za dodržení času. Nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy.
Já jsem chtěl reagovat jenom na kolegu Stanjuru, proč tak bojujeme za ten limit. Takže to je ten významný rozdíl. Druhá věc je, že tak jak to navrhla vláda, je to trvale, takže by došlo prostě k jednorázovému posunutí celé té daně. Je to, jako byste výplatu místo prvního dostával třicátého, a to už trvale. Tak prostě pak ten jeden měsíc vám bude chybět.
My jsme také na začátku té krize navrhovali, abychom pozastavili výplatu dividend. Naopak jsme dostali docela za uši od mnoha zájmových skupin. To bychom také mohli říct: těm nadnárodním korporacím, které vyvedly z České republiky v minulých letech biliony korun, těm nic nedáme. To jsem neslyšel, tento argument, ale má stejnou logiku.
Návrh na zakotvení sdíleného pracovního místa se navíc snaží do stávající právní úpravy podle mého názoru zakotvit něco, co je na základě smluvní volnosti stran možné prakticky již v této době. Pracovní právo je právo soukromé, které při dodržení základních zásad a povinností ustanovení zákoníku práce umožňuje oběma smluvním stranám nastavit individuální pravidla výkonu práce. Předložený vládní návrh stanoví, že souhrn pracovních dob zaměstnanců nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu. Například z praxe, fungování recepce od 7 hodin do 20 hodin, které nelze řešit jedním pracovním místem, ale šlo by elegantně řešit sdíleným místem se dvěma nebo třemi zaměstnanci. Ministerstvo práce a sociálních věcí namítá, že pokud by byl zvolen vyšší limit, než činí stanovená týdenní pracovní doba, byl by tím popřen záměr předkladatele umožnit na pracovním místě s plnou pracovní dobou její rozdělení mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou, a že sdílené pracovní místo není určeno k časovému pokrytí určitého provozu nebo činnosti zaměstnavatele od nějakého času do nějakého času. Upřímně řečeno, nevidím tady rozpor s podaným pozměňovacím návrhem. Jen se zdá, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje pouze s modelem polovičního pracovního úvazku. Týká se zástupu. Už o něm hovořil i kolega Grospič, jestli jsem správně poslouchal. V praxi ale zaměstnavatelé musí často řešit řadu problémů s dlouhodobější absencí zaměstnanců, například z důvodu nemoci, kde musejí hledat v praxi náhradu. Uvítali by proto, kdyby měli možnost zástup nařídit, ale pozor, případně si sjednat nějaká pravidla. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje tím, že sdílené pracovní místo je institutem soukromého práva na základě dohody dvou stran a že povinnost zastoupit zaměstnance je zásah do soukromého života. Proto má mít právo si vymínit podmínky a rozsah zastupování, tedy je vázat pouze na určité dny či denní dobu. I tady se ale principiálně argumentace Ministerstva práce a sociálních věcí podle mého názoru nerozchází s navrženým pozměňovacím návrhem. Jsem si samozřejmě vědom konkrétních ustanovení zákoníku práce, která se ale jen tak nedají obejít. Tento třetí pozměňovací návrh prodlužuje výpovědní lhůtu, kterou vládní návrh stanovuje na pouhých 15 dnů. Neberu v tomto případě argument Ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterého je v zájmu flexibility nutné zaměstnanci umožnit odejít z práce rychle, pokud mu práce nevyhovuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí se soustředí pouze na hledisko zaměstnance a zcela bagatelizuje provozní obtíže, které mohou vzniknout firmám a zaměstnavatelům. Pokud by byl návrh přijat, umožní jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli nastavit nový režim organizace práce bez nepřiměřených zásahů do provozu.
Přečtu několik omluv.
Dobré dopoledne. Ač to v médiích, kde dominují profesionální sportovní soutěže, není vidět, český sport stojí na práci dobrovolníků. Jsou to tisíce a tisíce lidí po celé zemi, kteří trénují děti bez nároku na odměnu, kteří zdarma pomáhají udržovat sportovní hřiště svého oddílu, kteří se zapojují do administrativy a fungování celého místního klubu. Za poslední dva roky jsem ať už jako vládní zmocněnec pro sport, nebo jako předseda Národní sportovní agentury navštívil stovky malých sportovních klubů po celé České republice. Problémem jsou pak zmíněná dětská sportovní soustředění, poněvadž v současné praxi si musí brát trenéři dovolenou, aby se mohli soustředění zúčastnit, což jim výrazně komplikuje situaci. Často se tudíž stává, že trenér družstva nemůže z různých důvodů využít účast na soustředění kvůli dovolené a tým musí vést někdo jiný. Tento pozměňovací návrh, který navíc umožní jeden týden placeného volna při účasti dobrovolníka na soustředění, dle mého názoru výrazným způsobem pomůže zejména menším dětským sportovním klubům v jejich fungování a celkově bude mít pozitivní dopad na rozvoj českého mládežnického sportu. Podpora dětí, trenérů a malých sportovních klubů jsou hlavní priority Národní sportovní agentury a tento pozměňovací návrh tyto priority výrazně podpoří. Proto bych rád poděkoval jeho předkladatelům a vás, kolegové, všechny prosím o jeho schválení.
Máte slovo.
Prosím, máte slovo.
Vím o tom, že jsou celé úseky, které nejsou placeny zálohově, například laboratoře, ale je to jenom jedna z věcí, která říká, jak je ta věc velmi složitá a rozdílná. A je to jenom věc, která říká: nerozhodujte to ex abrupto, tedy v jednu chvíli bez vědomostí o těch všech věcech. Pojďme to probrat. Ta doba, kterou nám to bude trvat, těm nemocnicím neudělá nic. Protože ta doba, kterou nám to bude trvat, bude kolik? Tohle není prostě legrace.